S přednostním právem pan předseda.
Nebyl jsem tady. Splnil úkol za mě. To za prvé. Na kolegyni Havlovou. Podle mého názoru je to procedurální chyba nebo chyba v komunikaci. S čistým svědomím za sebe i za sekretariát mohu říci, opravdu písemně jsme žádný materiál neobdrželi. Věřte mi, že nelžu nebo nemám důvod si vymýšlet. Neumím říci proč. Každopádně vím, jak z toho můžeme elegantně vybruslit. Teď byla otevřena rozprava. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Je mi to líto, ale nic nemám.
Na komisi jsem přišla, oznámila jsem. Řekla jsem důvody proč, které tady nebudu dále uvádět. Tam jsem všechno zdůvodnila a pan předseda mě vyzval, abych to udělala písemně. Nechápu, kde se dva dopisy ztratily. Okamžitě, jak tady odsud odejdu, tak po tom budu pátrat, protože jsem napsala dva dopisy. Oba byly zalepeny a dány do poslanecké pošty. Pokud je najdu někde jinde, tak vás potom s tím seznámím.
Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy.
Pokud budou přijaty, pak je D1 nehlasovatelné.
Stanovisko garančního výboru? I tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Stanovisko je kladné.)
I tento návrh byl přijat.
Stanovisko je kladné.
Stanovisko pana ministra?
Pokračujeme pozměňovacím návrhem A39. Stanovisko kladné.
I tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji, vy můžete cokoli. Poprosím o malou pauzu, dvě minuty, na poradu s legislativou.
Prosím, pane předsedo.
My říkáme: Pokud bude omezení obcí v Ústavě, v ústavním zákonu, tak je to v pořádku. Jenom ať si to vysvětlíme. Takže spor nebo spíše obava nebo naše upozornění:
Ptám se, kdo další v rozpravě? Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, pane ministře? A zpravodajové ostatních výborů, nikoli garančního? Není tomu tak.
Budu tedy sdělovat stanoviska rozpočtového výboru. Nebyl podán návrh na zamítnutí, takže o tom hlasovat nebudeme.
Slyšeli jste návrh procedury hlasování. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Není tomu tak. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo je pro přijetí této procedury.
Nyní bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, tak jak je předložil pan kolega Stanjura.
Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 29, z přítomných 173 pro 170, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly schváleny. Kdo je proti? Děkuji vám.
Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování číslo 32 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Děkuji vám.
Vy to možná cítíte jako sociální dávku, mohl byste to cítit třeba klidně i jako restituci nebo jako cokoli jiného. Ale prosím pěkně, pohlédněte na tu předlohu, kterou předkládáte. Vy předkládáte novelu zákona o dani z příjmu. Vy nepředkládáte novelu o sociálních dávkách nebo o důchodovém pojištění. On je to od samého začátku příjem. To je příjem ze zákona. A aby nebyl daněn, tak na něj byla poskytnuta výjimka, že se nedaní jako všechny ostatní příjmy. A vy teď tu výjimku zase chcete zavést. Mně je úplně jedno, jak to cítíte. My jsme zákonodárný sbor a ze zákona je to příjem, nic jiného. A jestli ho nechcete danit, tak holt na něj musíte zase zavést další výjimku. Já proti tomu vůbec nic nemám. To vám nepřijde jako diskriminace?
Děkuji. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Procedura schvalování je relativně jednoduchá, protože nebyly žádné pozměňovací návrhy a rozpočtový výbor souhlasil s návrhem předkladatelů.
Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Ještě přečtu omluvy, které dorazily. Jestli nejsou námitky, já bych začal projednávání tohoto bodu. Otevírám bod a tím je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Tímto bodem jsme se zabývali dnem 16. září 2016, kdy jsme přerušili rozpravu. Chci se zeptat, zda chcete vystoupit ještě předtím, než otevřu rozpravu.
Já za slovo děkuji. Velmi stručně vystoupím, navážu na pana předsedajícího. Proto bychom rádi tento bod teď dokončili, dořešili. Takže dvě, příp. tři hlasování. Děkuji za pozornost.
Já tedy otevírám přerušenou rozpravu a eviduji jednu žádost. Pan poslanec Birke. Jestliže není přítomen v sále, tak dle jednacího řádu jej z rozpravy vyřadím. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Když jsem se ptala sama sebe, proč k tomuto kroku přistoupili, tak opět jediný důvod mi přijde relevantní, a to schválení mé zprávy v Parlamentním shromáždění Rady Evropy o Ukrajině a o ruské agresi na Donbasu. Takže pokud toto má být pomsta komunistické strany, tak nechám opravdu na Poslanecké sněmovně, jak bude hlasovat.
Já vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení, než udělím další slovo, aby bylo dobře rozumět, co se zde říká. První s faktickou poznámkou je pan poslanec Klán.
Dovolte, abych se ohradil proti tomuto tvrzení, že to navrhla komunistická strana. To není pravda! Nic víc a nic míň.
Já vám děkuji.
Hezké dobré poledne, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Pan zpravodaj Václav Votava.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji za tuto legislativně technickou úpravu. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ač se dívám zleva i zprava, tak nikoho nevidím, proto rozpravu končím. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňujících návrzích.
Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.
Zopakuji to, co jsem říkal včera. Tento zákon bude velmi krátký, velmi stručný.
Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Zavádí se výjimka. V rámci odstraňování celé řady výjimek byla odstraněna i tato výjimka a vy teď chcete zavést novou výjimku. Upřímně řečeno, v rámci úsporného balíčku byly objektivně sníženy příjmy v podstatě všem, kteří byli navázáni nějakým způsobem na státní rozpočet, dokonce prostřednictvím nepřímých a přímých daní i těm, kteří nebyli navázáni na státní rozpočet. A teď si řekněme ty tři instrumenty, které byly aplikovány. A teď to chcete vrátit jenom těm ozbrojeným složkám. To je prosím nefér. To je diskriminace všech těch ostatních, kterým jste ty peníze měli vrátit, protože už to platilo v zákoně. My bychom to rádi podpořili v okamžiku, kdybyste ty peníze chtěli vrátit všem. V okamžiku, kdy to vracíte jenom jedné jediné úzké skupině, chápeme to jako diskriminační a podpořit to nemůžeme.
Nyní pan zpravodaj.
Přeji dobrý den. Nejsem právník, ale myslím si, že toto je prostě citace rozsudku, tak bychom to měli respektovat.
Na to máme judikát. Samozřejmě že příslušníci ozbrojených sborů Československé socialistické republiky tento instrument daly Ústavnímu soudu a Ústavní soud jim nevyhověl.
Děkuji.
A tihle to dostanou, všichni ostatní ne. To je diskriminace!
Děkuji.
Ona se v tom roce 2010 opravdu zrušila výjimka, ale jenom proto, že to někdo nazval, že to je výjimka. Na Slovensku je výsluhový příspěvek chápán jako sociální dávka. My to vnitřně všichni také chápeme jako sociální dávku, protože jsou to ozbrojené složky, které nesmějí podnikat po celou dobu služby, jsou to lidé, kteří slouží 24 hodin denně. My jsme dnes v době, kdy ozbrojené složky potřebovat budeme. Safra je potřebovat budeme. Takže zkrátka já si myslím, že celoevropsky výsluhové příspěvky jsou všude, v každé zemi. Myslím si, že to, že jste to nazvali výjimkou, aby se to pak jako výjimka muselo rušit, je jenom to, že to bylo v té době, kdy to bylo přijímáno, jako výjimka nazváno. Nic víc, nic míň. Protože sociální dávky se také nedaní, důchody se také nedaní.
Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem ústavního zákona nebyl vysloven souhlas. Pan ministr a pan zpravodaj zůstávají na svých místech. Žádám kolegy a kolegyně, aby debaty, které se netýkají nadcházejícího bodu, přenesli do předsálí! Aby jednotliví poslanci mohli v klidu přednést své návrhy případně svůj projev.
Já jsem jenom chtěl říct, že to dopadlo jako vždycky, když se někdo snaží o nějakou dlouhodobější rozpočtovou odpovědnost a vizi. Ale nemusíme zoufat, protože ten pokus, který ležel před námi na lavicích, byla opravdu jenom prázdná slupka. Ten návrh opravdu nebyl skutečnou rozpočtovou odpovědností.
Budeme tedy pokračovat bodem
Já jsem vždycky přemýšlel o tom, proč vlastně nám někdo z Bruselu říká, že máme být rozpočtově odpovědní. Dokonce to mají geneticky dané, hlavně ti, kteří se museli živit sami a neživil je stát. Takže já si rozhodně nemyslím, že ten návrh byl nějaká slupka. My máme skvělé výsledky. Budeme mít nejlepší rozpočet v historii této země pravděpodobně. Ten ústavní zákon mají Maďarsko, Francie, Irsko, Itálie, Španělsko, Slovensko, Německo, Švýcarsko, Polsko. A předpokládám, že za naší vlády ty výsledky tak zůstanou, pokud nebudou lepší. Ale jsou tady i jiní.
Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. Připraví se pan zpravodaj.
Plně respektuji hlasování o návrhu ústavního zákona. Takže já žádám o přestávku na jednání klubu v délce 60 minut a své kolegy prosím, abychom se sešli v jednací místnosti našeho klubu.
Kapitola doplatku na bydlení přece jen z roku na rok poněkud klesá. Zároveň bych se chtěla spolu se svými předřečníky zeptat paní ministryně, v jaké fázi se nyní nachází zákon o sociálním bydlení a zda již došlo k dohodě na společném postupu s Ministerstvem pro místní rozvoj a také se Svazem měst a obcí.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Miroslav Opálka.
To podtrhuji. Obce si nenechaly potřebnou jednu třetinu bytů, která by mohla sloužit sociálně slabším. Proto Poslanecká sněmovna schválila výjimečně v tomto případě, že tento sociální příspěvek bude moci být vyplácen ne těm potřebným, ale přímo majitelům. A tady bych vůbec neobviňoval Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože oni s tou iniciativou svým způsobem počítali. Já si myslím, že ten návrh pana poslance Stanjury byl správný, a taky proto jsme pro něj hlasovali a taky proto nesouhlasíme s jeho zrušením. Podmínili souhlas obce tím, že tito lidé budou aspoň částečně v nějakém splátkovém kalendáři platit své dluhy. Samozřejmě že vyřadili ty, kteří mají malé děti, vyřadili seniory, neřešili situaci před Vánocemi. Prostě ten systém nabíhal postupně. Měli jsme tedy více diskutovat o přechodném období a o ochraně, aby tato situace byla sociálně citlivě řešena. Proto konstatuji, že poslanecký klub KSČM tento návrh podpořit nechce.
S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
A to je přesně ono. Logicky jdou za svým starostou na radnici a tam chtějí řešit problém. A my máme přesně opačný názor. A nic se nestane, když to zůstane.
S další faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Hnyková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím si, že bychom měli přiblížit sociální práci více obcím a městům, že nám zde chybí zákon o sociálním bydlení. Že po třech letech ho zde nemáme, je veliká chyba, protože by se dalo spoustu věcí tímto vyřešit.
Děkuji za pozornost. Jenom krátká reakce. To není v naší kompetenci. Jenom abyste věděl, ale je to napsáno v seznamu opatření.
Děkuji.
Myslím, že žádnou takovou pasáž tam nenalezneme.
To by přineslo určitě více užitku než tady nezávazné stanovisko.